Ty specifikace chodí, ale ty specifikace často, občas nebývají reálné. A zde mohu sdělit veřejnou informaci, kde já v tuto chvíli disponuji výsledkem marketingového průzkumu po dvou letech. Chci urychlit, ztransparentnit a zefektivnit akviziční procesy. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Když se zpracovával, Ministerstvo obrany mělo spoustu připomínek, chtělo spoustu výjimek. Výjimky tam jsou. Zadávat se dá, dá se to zjednodušit, dá se to urychlit. V tuto chvíli se stalo, že již například dva velké akviziční procesy jsme museli vrátit s tím, že nesplňují technické parametry. Čili ty procesy netrvají dlouho jenom kvůli tomu, že to nelze naplánovat, ale trvá to i kvůli tomu, že se uzavírají, protože nikdo nevyhrál danou zakázku, a soutěží se to nanovo, což je samozřejmě pro mě velká výzva to opravdu změnit. V tuto chvíli nejsme a není to vina jenom mého předchůdce, je to chyba mnohých dalších ministrů, kteří seděli na tom ministerstvu a kteří se obávali ty akviziční procesy spustit, a proto je tam opravdu spousta nevyřešených záležitostí. Ale to nevadí, protože jsem schopna s tím rozpočtem něco dělat. Tady padl návrh například na rozšíření vzdělávání. Takže chci úplně i jinak nastavit školství pro naše vojáky. S tím rozpočtem jdeme za vámi do Poslanecké sněmovny. A to není vina jenom pana ministra Stropnického, já ho zde musím samozřejmě trochu i hájit, je to vina i ostatních ministrů, ať už tam byli za různé politické strany, a nebudu komentovat například vyjádření pana Vondry k červenému tlačítku. On možná ani nevěděl, že nějaké existuje, protože ho dával náměstkům. Další věc. Čili já vás žádám o zamítnutí tohoto návrhu, ale s tím, dejte mi prosím rok a za rok, pokud budeme vědět, že se nám zlepší akviziční procesy, Ministerstvo obrany samo připraví případně návrh novelizace zákona nebo nový návrh, který toto bude obsahovat. Jinak z obecného pohledu mít v zákoně to, k čemu jsme se přihlásili vstupem do NATO, je nadbytečné.
Já také děkuji. Ten zazněl ve zprávě zpravodaje, nikoliv v rozpravě, takže zatím ho nemám. Dobře, tak zatím ne.
Já se k tomu proč asi hned tak nedostanu, protože musím logicky reagovat na to, co řekla paní ministryně. Jednak je evidentní, že se podílela na té vládní zamítavé zprávě, a tím pádem by se s ní dalo souhlasit, ale zdaleka ne ve všem. Je škoda, že ten rok, o který nás žádá, je věc velice relativní. Čert ví, jak to bude s tím rokem. Možná by vláda v demisi měla počítat na dny, možná maximálně týdny, a jak to bude s další vládou, to teprve uvidíme. Takže s tím rokem nevím, jak to bude.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Hlásí se pan zpravodaj. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Pokud ne, přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru? Hlasování číslo 51, přihlášeno 155 poslanců, pro 130, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh zemědělskému výboru jako dalšímu výboru. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako dalšímu výboru? Kdo je proti? Hlasování číslo 52, přihlášeno 159 poslanců, pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Je to tak, pane zpravodaji? Kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že končíme první čtení projednávaného zákona. Vládou byla pověřena uvedením předloženého návrhu paní ministryně financí Alena Schillerová, která není přítomna. Netýká se bodu 18, který uvede pan ministr Ťok, takže tento bod můžeme zahájit. Jak jsem již oznámil, z pověření vlády předložený tisk uvede ministr dopravy Dan Ťok.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
Návrh zákona současně počítá s tím, že měření emisí bude možné provést i ve stanici měření emisí před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly. Bude na rozhodnutí provozovatele vozidla, zda své vozidlo podrobí technické prohlídce pouze ve stanici technické kontroly, nebo bude tato prohlídka provedena ve stanici měření emisí a následně ve stanici technické kontroly. Protokol o celkovém výsledku technické prohlídky bude vždy vystavovat kontrolní technik, jehož odborná způsobilost bude zahrnovat i měření emisí. Současně však bude umožněna existence dílčí kategorie kontrolních techniků, jejichž oprávnění bude omezeno pouze na měření emisí. Zůstane tedy do jisté míry zachován dvoukolejný systém provádění technických prohlídek prostřednictvím stanic technické kontroly a stanic měření emisí, avšak v unijně konformní podobě. Přijetím návrhu zákona bude rovněž dosaženo implementace dvou nařízení Evropské unie upravujících schvalování vozidel. V zákoně o silničním provozu se dále navrhují dílčí změny v úpravě technických silničních kontrol. Návrh zákona byl připraven již na jaře minulého roku, avšak s ohledem na končící volební období minulé Poslanecké sněmovny bylo jeho projednávání pozastaveno. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo.
Než se posuneme dál, mám tady jednu omluvenku. Omlouvá se pan poslanec Kováčik na 24. ledna 2018 od 12 hodin do konce ze zdravotních důvodů. A nyní předám předsedání.
Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec.
Proto si dovoluji ho sem předložit opětovně. Dovolte mi ve stručnosti představit základní změny, které jsou v této novele, a zároveň vlastně i důvod předložení. Dalším bodem je výrazné omezení administrativy v oblasti poplatků. Kromě toho novela upřesňuje definice odpadní vody a upravují se další ustanovení s ohledem na dosažení větší ochrany jakosti vody, včetně vyjasnění způsobů likvidace odpadních vod akumulovaných v bezodtokových jímkách. Rovněž se zavádí možnost vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro soubory staveb, například část obce, v případech, kdy je tento způsob z hlediska ochrany vod vhodnější než vypouštění do vod povrchových. To je vše.
Děkuji. Prosím, pane zpravodaji.
Potvrzuji, že tento návrh zákona je identický s původním návrhem v minulém volebním období, a dále se ztotožňuji s návrhem organizačního výboru, aby garančním výborem byl výbor pro životní prostředí, a dále, aby tento návrh zákona projednal také zemědělský výbor. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Nyní můžeme přistoupit k obecné rozpravě, kterou zahajuji.
To, co pan ministr říkal o snižování byrokracie, to je samozřejmě v pořádku, je to pravda.
Jsme v rozpravě. Je zde faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka.
Jenom se stručně vyjádřím ke kolegovi Fialovi prostřednictvím pana předsedajícího. Pan Jaroslav Novák je český výtvarník, spisovatel, novinář a sběratel světových piv. Já jsem velice rád, že má připravenou koncepci, my se s ní určitě seznámíme, ale stejně nejsem přesvědčen o tom, že je skutečně kvalifikovaný pro tuto pozici.
Pane poslanče, máte slovo. S faktickou poznámkou nyní pan předseda Fiala. S další faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Richterová. Paní poslankyně, prosím. Děkuji. Následuje faktická poznámka pana předsedy Kalouska.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom stručnou reakci na pana poslance Janulíka. Spousta věcí tady nebyla zvykem. Trestně stíhaný premiér, to máme taky poprvé. Prostě doba vykloubena z kloubů šílí a spousta věcí, která nebývala zvykem, stává se dnešní praxí.
Děkuji za slovo. Já se omlouvám. Volbou nezjistíme, jak se bude pracovat, až pak v těch orgánech.
Jsme stále v rozpravě. Dívám se, jestli se ještě někdo do rozpravy hlásí.
Eviduji tady žádost poslaneckého klubu SPD o stažení nominace. Za volební komisi avizuji, byl jsem o tom informován, že toto místo v souladu se zákonem a poměrným zastoupením náleží nominaci SPD. Nyní tedy, pane předsedající, prosím, abyste nechal hlasovat o návrhu na obsazení členů a náhradníků Dozorčí rady VZP, jak to bylo v usnesení a doplněno v rozpravě.
Kdo je proti? Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
Volební komise hned v pátek 19. ledna projednala i vaše návrhy na předsedu této komise. Konstatuji, že jsme obdrželi pouze jednu nominaci v souladu s politickými dohodami na plénu Sněmovny, a je to nominace poslaneckého klubu ODS, který nominoval na předsedu stálé komise pana poslance Pavla Blažka.
Ještě poprosím paní poslankyně a pány poslance o klid, ať slyšíme všechna data a časy a vše, co je potřebné.
O způsobu volby se nehlasuje, bude tedy tajná.
Prosím pány poslance a poslankyně, aby umožnili členům organizačního výboru přednostní hlasování.
Nechci, a paní ministryně to tady řekla, že žádá o nějaký čas, abychom takto činili pod nějakým tlakem, pod nějakou... byť jak říkám ráda, není čas v armádě ztrácet čas, protože skutečně na tu modernizaci už ho moc nemáme. Jsou to čtyři měsíce, s tím, že pokud by paní ministryně nebo její nástupce ani to nestíhal, a přijde sem v nějakou chvíli po těch čtyřech měsících s žádostí o prodloužení této lhůty, tak to samozřejmě v tom druhém čtení možné je. Není to žádný problém. Ale budeme jako Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky mít před sebou stále tu připomínku, stále to memento toho, že tyto věci jsou pro nás důležité, že na ně nezapomeneme. A svým způsobem vám tímto svým, řekla bych, velmi vstřícným návrhem dávám i prostor uvnitř struktur Severoatlantické aliance říkat ano, Česká republika má v jednání v Poslanecké sněmovně návrh zákona, který by toto měl ošetřit.
Děkuji navrhovatelce za její závěrečné slovo, protože rozpravu jsem již ukončil.
Asi jsem se možná přeřekl ve vazbě Evropská unie - NATO. Určitě jsem chtěl hovořit o NATO. Pak tady byla otázka, jaký je můj vztah k ženám. Zajímavé náměty. Já jsem toho živým důkazem. Kdyby nebyly vojenské školy, tak jsem nevystudoval. Co se týká těch konkrétních věcí, ještě jednou zrekapituluji. Ano, je pravda, že ve střednědobém výhledu zatím toto neplníme. Samozřejmě bylo konstatováno, že není to úplně optimální. Ale na druhé straně bylo konstatováno, že je garantována ochrana a bezpečnost České republiky.
Pro příchozí zopakuji, že budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování o zamítnutí návrhu. Ptám se, kdo je pro. Děkuji.
Je možné, že dojde ke zdražení vrtů. Otázka akumulace odpadních vod v jímkách a povinnost majitelů těchto jímek nechat si vodu z jímek odčerpat a vyčistit v čistírně odpadních vod je samozřejmě v pořádku. Existují obce, které čističku nemají a kde tedy zřejmě tento postup bude vyvolávat určité problémy, zejména tedy z pohledu kapacitního. V takovém případě odběratel poplatek za odběr podzemní vody neplatí. Takhle to vysvětluji.
Děkuji. Dále je do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Holomčík. Jenom si dovoluji upozornit, že na 12.30 máme pevně zařazeny body 27 a následující.
Vážené dámy, vážení pánové, já budu stručný. Já bych vás, kdo se tady chcete věnovat oblasti ochrany vod, prostřednictvím pana předsedajícího rád požádal, ať se připojíte a můžeme na tom spolupracovat.
Prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel poslanec Jan Chvojka. Projednáváme poměrně zásadní zákon.
Děkuji vám za zřízení pořádku. Já si myslím, že je to špatně. Takže to v podstatě nemá žádnou logiku. Ono je to přece naopak.
Také děkuji.
Já to vezmu opravdu velmi stručně, protože mi to přijde jako technikálie. Myslím si, že to je celkem velkorysé od těch větších politických stran, že jim tam dají tento prostor.
Já také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se mi nikdo nepřihlásil v tuhle chvíli. Tedy obecnou rozpravu končím. Ještě svolám kolegy zvenku a chceme se odhlásit. Dobře, tedy vás všechny odhlásím. Kdo je proti? Bylo to přijato. Budeme tedy pokračovat v jednání tak, abychom návrh schválili již v prvním čtení. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které také nemám přihlášky. Není tomu tak. Tedy podrobnou rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova k podrobné rozpravě. Asi o ně není zájem.
On to částečně říkal kolega Bartošek. Říká se tomu KVAČR, pane kolego. Určitě jste to slovo už někdy slyšel. Pro ty z vás, co jste jej neslyšeli, tak je to Koncepce výstavby Armády České republiky. Myslím si, že možná je to nějaký úkol, který si, doufám, třeba vytkne nová paní ministryně obrany. Já s ní v tomto ohledu moc nesouhlasím, protože ty strategické dokumenty mají starší datum než nástup pana ministra obrany Stropnického, na druhou stranu je to jedno, nebudeme se o tomto dohadovat. Každopádně ty dokumenty, projekty, plány tam jsou, takže se prosím nevymlouvejte na to, že byste nevěděli, za co by se ty finanční prostředky daly utratit. Přece jsme se už dávno, a myslím si, že snad s většinou z vás jsem jako lídr pražské kandidátky ODS byla na téma obrana v různých sdělovacích prostředcích, tak většina z nás se shodla v tom, že chceme vševojskovou armádu, že chceme, aby Česká republika měla vojáky, kteří mají různé dovednosti, od těch zmiňovaných lékařských přes chemiky po tankisty, po piloty, po skutečně různé experty, kteří i kopírují, ano, ty nové hrozby, umí je řešit, které se týkají 21. století, a těmi jsou kybernetická bezpečnost. Nevidím tady pana bývalého premiéra Sobotku... vidím. Nemluvě o tom, že to považuji za naprostou utopii. Takže doufám, že alespoň v tomto ohledu se tato Poslanecká sněmovna většinově shodne, že tohle by nebyla cesta tím správným směrem. A jak už tady bylo také řečeno, není jiná alternativa v tuto chvíli než být součástí kolektivní obrany v rámci NATO. Já i rozumím tomu, a paní ministryně by měla mít právo se s těmi projekty seznámit, udělat si na ně nějaký svůj názor, na druhou stranu skutečně neměňme a nezaměňujme roli vojáků a roli politiků. Jak říkám, vševojskovost naší armády tady také nikdo nezpochybnil, takže si myslím, že je nesmysl spoléhat na to, že v budoucnu by těch finančních prostředků do rozpočtu plynulo méně. Opak je pravdou. ... jak bychom si možná představovali. Už se chýlím k závěru.
Děkuji.
Neustále se bavíme o penězích. Dovolte mi jednu otázku. Proč vůbec chceme vydávat jakékoliv peníze na zajištění obrany? Asi proto, že se o něco bojíme, odpovídám si sám. Bojíme se, že nás někdo může ohrožovat, ani ne tak že nás ohrožuje už teď, to už by bylo pozdě teď se bavit o obraně. Je to koncepční záležitost, musíme myslet dopředu. Takže máme obavu z toho, co by mohlo přijít. Jinak nemá smysl armádu budovat. A to všechno jsou velmi, velmi dlouhodobé procesy. Čas nevidím, takže budu pokračovat. Ve chvíli, kdy to uděláte a naplánujete si to, tak zjistíte, že vám nikdy nebude dostačovat rozpočet. Prostě vždycky narazíte na nějaké bariéry. Když to takhle pěkně shrnu, tak se dostanu do situace, že musím najít důvod, proč mám žádat tuhle ctěnou Sněmovnu, aby mi dala tolik peněz. My uvažujeme do budoucna, že by to mělo být dramaticky víc, hodně přes 100 miliard, a to si zaslouží odpověď na otázku , kdo nás to vlastně ohrožuje.
Děkuji, pane místopředsedo. Mimochodem, nebylo to poprvé, co tam zůstala takováhle částka. Přijde vám to normální, kolegové, že si tady z rozpočtu děláme trhací kalendář? Nemluvě o tom, že když se schvaloval rozpočet pro rok 2018, tak tam jsem společně s mými kolegy poukazovala na to, že naopak hovoříte o tom, že chcete více vojáků vysílat na mise, ale finanční prostředky tam máte nižší než v minulých letech.
Pochopitelně proto, že nás někdo ohrožuje. S tím ohrožením je to ale pochopitelně složitější. To by bylo příliš jednoduché, kdybychom řekli ano, je tady hrozba, na našich hranicích stojí král Kazisvět, a proto se musíme připravit na obranu. Král Kazisvět to není, takže začneme hledat důvody. Páni předřečníci se o tom zmiňovali hojně, takže se teď rozhodně neodchýlím od faktické poznámky, když se pokusím nad těmi hrozbami trochu zamyslet. Kdo je tou největší hrozbou pro Českou republiku, že potřebujeme potenciálně přes 100 miliard ročně na obranu?